Takže proto jsem říkal, že to nejde tak jednoduše. A nám se podle mě vyplatí spolupracovat s touto vládou přes všechny nedokonalosti, které tady jsou, a s touto vládou se snažit vytvořit co nejlepší readmisní dohodu, která by byla co nejširší. Ale chápete, jedna věc je naše přání a realita těch zemí, která bývá často velmi složitá. Kdybychom od tohoto odstoupili, tak by to bylo špatně.
Já vám děkuji a táži se, zda pan zpravodaj Václav Zemek si chce vzít závěrečné slovo. Není otevřena rozprava. Není otevřena rozprava. Každý bod má závěrečná slova ministra a zpravodaje. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 78, proti nikdo.
Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.
Já vám děkuji. Pak vás požádám, abyste načetla lhůtu na zkrácení v rozpravě, kterou otevřu.
Dobré poledne, děkuji za slovo. Dámy a pánové, čekají nás celkem čtyři úmluvy nebo dohody, které mají dosti podobný obsah s různými zeměmi. Začínáme tedy Tádžikistánem. Čili je to opravdu technický materiál, stejně jako jsou technickými materiály i další dohody.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, dovoluji si požádat o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.
Já vám děkuji a táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Žádný zájem nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože eviduji žádost o vaše odhlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? A já konstatuji, že jsme tento tisk přikázali k projednání zahraničnímu výboru.
Tato dohoda je restriktivní a neodpovídá aktuálnímu vývoji v oblasti letecké dopravy. Návrh textu nové letecké dohody se podařilo finalizovat začátkem minulého roku a dohoda byla podepsána 20. ledna 2017 v Jakartě. Nová dohoda má liberální základ pro provozování leteckých dopravních služeb leteckými dopravci obou států. Odstraní se také rozpor původní dohody s právem Evropské unie. Sjednání této dohody nevyžaduje změnu v našem právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda vytvoří nové příležitosti pro možný rozvoj přímého a nepřímého pravidelného leteckého spojení mezi oběma stranami. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, i zde si vás dovolím požádat o postoupení tohoto materiálu do zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.
Doporučuji postoupit smlouvu do druhého čtení a postoupit ji zahraničnímu výboru.
Děkuji. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Končím prvé čtení tohoto návrhu dohody. Dalším bodem je vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.
Navržené úpravy mají za cíl přispět ke zvýšení právní jistoty při aplikaci této smlouvy a ke zlepšení investičního prostředí pro japonské podniky, které v České republice patří dlouhodobě k nejvýznamnějším zahraničním investorům. Takže proto bych chtěla požádat Poslaneckou sněmovnu o propuštění návrhu do druhého čtení.
Jako zpravodajka řeknu, že jsem tomu také ráda.
Přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Odhlašuji vás všechny. Konstatuji, že s návrhem usnesení zahraničního výboru byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.
Myslím si, že Česká republika by to měla podpořit. Takže věřím, že to úspěšně projednáme.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo: pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 96, proti nikdo. A já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Prosím, aby i v tomto případě se ujal slova ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře.
Děkuji, tak ještě jednou a tentokrát je to tedy dohoda mezi Evropskou unií a Afghánistánem. Tak možná bych jenom zdůraznil, že se jedná vlastně o úplně první smluvní vztah, nebo takový komplexní smluvní vztah mezi Evropskou unií a Afghánistánem. Kdybych měl mluvit o zájmu České republiky, tak si myslím, že ten se dá poměrně jasně definovat. Víte, že tam máme vlastně největší vojenský kontingent, který máme mimo hranice, tak je právě v Afghánistánu. Jeden z těch důvodů je zřejmý. Dáváme tam 60 milionů ročně. A kdybych to měl zjednodušit, tak je to právě proto, abychom pomohli stabilizovat zdrojovou zemi migrace. Bohužel tahle dohoda, kterou vám předkládám, není tou readmisní dohodou, kterou bychom potřebovali. To neznamená ale, že to nemá svou váhu, protože minimálně mohu říci, že tahle dohoda je jakýmsi rámcem a je jakýmsi úvodem k tomu, aby taková readmisní dohoda byla uzavřena. Takže v té dohodě dokonce jsou i ustanovení, která vlastně odkazují na to, že podobným způsobem se Evropská unie s Afghánistánem na spolupráci v readmisi dohodne. Takhle si myslím, že je to teď řečeno úplně přesně. Už jsme tam dali poměrně velké prostředky.
Prosím, pane poslanče. Já vám také děkuji a otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku: pan poslanec Plzák se hlásí. Ale vy máte faktickou poznámku, to znamená, nejprve pan poslanec Luzar, protože vy máte řádnou přihlášku do rozpravy.
Já bych tady k tomuto chtěl navázat na pana ministra coby předkladatele a říci tři věci, které se této smlouvy týkají, které možná stojí za to tady říci a nezazněly. Vláda, s kterou uzavíráme tuto smlouvu, nekontroluje celé své území, kontroluje bych možná řekl i menšinu svého území, a poslední vývoj válečné situace v této zemi není dobrý z pohledu vlády, kterou podporujeme. To je první premisa celé smlouvy. Jinými slovy, nevíme, jak dlouho tato smlouva bude trvat, protože vůči některým výhradám již ta skupina, která bojuje proti stávající vládě, vyjádřila jasný a tvrdý odpor. Otázka by zněla, jak by ta situace vypadala, kdyby ti vojáci byli staženi, jak už se v minulosti vícekrát slibovalo a opakovalo.
Opět zastupuji pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a dovolte mi, abych vám odůvodnil rozhodnutí vlády České republiky odstoupit od Charty Mezinárodního energetického fóra. Česká republika přistoupila k této organizaci v roce 2011, kdy byla na mimořádném ministerském zasedání Mezinárodního energetického fóra podepsána Charta Mezinárodního energetického fóra. Od členství Česká republika očekávala především lepší přístup k informacím o dění na mezinárodním energetickém poli. Tato očekávání však bohužel nebyla naplněna. Dalším argumentem pro vystoupení České republiky z Mezinárodního energetického fóra je také platba členského příspěvku, který je téměř 600 tis. korun ročně. Toto rozhodnutí je podpořeno také faktem, že řada informací a publikací z této organizace je volně dostupná na jejich webových stránkách. Z těchto důvodů tedy předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v únoru tohoto roku vládě návrh na vystoupení z této organizace a tento návrh byl vládou podpořen. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že jsem i já vás přesvědčil o tom, že členství České republiky v Mezinárodním energetickém fóru není již pro Českou republiku prioritou, není přínosem, a že budete s návrhem na vystoupení z této organizace souhlasit.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Podnět pro příští vládu a příští parlament. Udělat audit všech našich členství, ke kterým jsme se přihlásili v novodobé historii České republiky, a skutečně posoudit aktuálnost, důležitost, efektivnost v těchto společenstvích být. Myslím, že součet těch prostředků, které platíme jako členské příspěvky či případně jiné náklady, bude v řádech desítek, možná stovek milionů korun.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Má někdo jiný návrh? Nemá. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto vládního návrhu.
A ta ratifikace je žádoucí prostě proto, aby tito lidé byli vlastně chráněni, a zároveň reaguje taky na příslušné evropské směrnice.
Já děkuji paní ministryni.
Kolegové se smějí a já vím proč. Protože tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro sociální politiku a zrovna mně, protože toho námořníka mám doma, takže to spolu hodně diskutujeme.
Proč ne, paní zpravodajko, děkuji. Děkuji za vaše úvodní slovo a otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Nemá. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro sociální politiku.
Nyní je zde návrh pana předsedy Stanjury, aby body 84 a 85 byly zařazeny za bod 42, ale myslím si, že Sněmovna odhlasovala pevné zařazení, tudíž je tento bod nehlasovatelný. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Začneme projednávat jednotlivé body.
Byl jsem jinak pro.
Zahajuji první bod dnešního jednání a tím je Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Návrh rozhodnutí Rady má stanovit věcný rámec činnosti Agentury EU pro základní práva, a vymezit tak témata, kterým se agentura může v uvedeném období věnovat při své výzkumné a analytické činnosti. Agentura je odborný orgán, který poskytuje orgánům EU a členským státům poradenství v otázkách základních práv, zpracovává odborné analýzy konkrétních problémů či vydává výroční zprávy o dodržování základních práv v EU, a zvyšuje tak povědomí institucí i občanů EU o základních právech a jejich ochraně. Návrh rozhodnutí ve svém článku 2 vymezuje oblasti, kterým se agentura na základě víceletého rámce bude věnovat v následujících pěti letech. Tyto oblasti jsou většinou v činnosti agentury již tradiční a víceletý rámec tak navazuje na předchozí období. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře.
Toto usnesení bylo přijato jednomyslně hlasy všech přítomných poslankyň a poslanců výboru.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 Jenom bych chtěl na závěr dodat, že jsme velmi podrobně tento návrh projednali a shledali jsme to, že tato agentura, která vznikla před několika lety, bude pokračovat ve své činnosti přesně v tom rámci, v jakém byla tato práce započata, čili nedochází k rozšíření pravomocí této agentury. Tím pádem bylo i rozhodování výboru poměrně jednoduché.
Já bych měl prosbu na všechna následující vystoupení zpravodajů.
Děkuji. Žádnou přihlášku nevidím. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat o návrhu usnesení. Táži se, zda je potřeba ho znovu číst.
Tudíž paní ministryně pro místní rozvoj pana ministra dopravy zastoupí.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, cílem protokolu je posílit a usnadnit spolupráci smluvních stran v oblasti rozvoje udržitelné nákladní a osobní dopravy a související infrastruktury v Karpatech a tím přispět k udržitelnému rozvoji regionů. Ta je naopak někdy i mnohem ambicióznější. Principy, na kterých je tento protokol postaven, se tak Česká republika musí řídit bez ohledu na to, zda budeme, či nebudeme jeho signatáři. V dnešní vzájemně propojené Evropě, kde jakákoliv strategie jednoho státu má nezanedbatelný dopad na okolní státy, je toto samozřejmě velmi důležité. Ráda bych vás požádala o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto protokolu.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Děkuji, panu zpravodaji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane zpravodaji.
Když tuto dohodu neratifikujeme, chleba levnější ani dražší nebude. Takže vřele doporučuji tento materiál odsouhlasit a dát k ratifikaci souhlas.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
No, ta smlouva je úplně zbytečná. Nechci používat expresivní výraz trotl. Ale sami zvažte, jak byste označili toho, kdo to podpoří. Abyste to mohli zvážit, tak vám jenom připomenu některé segmenty tohoto skvělého protokolu. Zkusíme si říct článek 3 Definice. A myslím si, že bez této smlouvy bychom opravdu některé definice neodhadli. Já bych se domníval bez tohoto článku, že to je úplně z jiné smlouvy. Jen tak mimochodem, znáte někdo dopravu, která produkuje neomezené množství emisí? Já jsem zatím nenašel. Všichni jste se smáli, ale dneska jsem slyšel zdůvodnění. Dva výbory to doporučují. Podle mě to ti, kteří to doporučují, fakt nečetli. Dotčená veřejnost znamená veřejnost, která je nebo může být ovlivněna rozhodováním o otázkách životního prostředí nebo která na něm může být zainteresována; pro účely této definice se za subjekty zainteresované na tomto rozhodování považují nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí a splňující požadavky podle vnitrostátního práva.
Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy. Prosím, aby se ujal slova pan ministr Jan Chvojka, který zastoupí pana ministra Jiřího Havlíčka.
Ano, máte pravdu, mám tu čest zastupovat pana Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu, co se týče tohoto bodu. Úmluva OSN o smlouvách, o mezinárodní koupi zboží patří mezi nejvíc používané mezinárodní smlouvy, protože upravuje kupní smlouvu jako nejčastější smluvní formu hospodářské spolupráce, a představuje tak globální standard i ve vnitrostátní úpravě mezinárodní kupní smlouvy. V případě, že se jedná o koupi zboží mezi českou osobou a jejím zahraničním partnerem, který má místo podnikání ve smluvním státě úmluvy, tak je zřejmé, že se na kupní smlouvu použije právě tato úmluva. Důsledky výhrady je možné ukazovat například na kupní smlouvě mezi českými a íránskými podnikateli, Írán totiž nepodepsal úmluvu. Když se na jejich vztah použije české právo, koupě zboží by podle úmluvy podléhala úpravě právě této úmluvě, ovšem podle existující výhrady se použije české právo, ale bez úmluvy. Uplatnění této výhrady tehdy bylo vedeno obavou, aby vnitrostátní úprava Československa nebyla nahrazována úmluvou v době vzniku relativně málo známou. Současná česká právní úprava již ale sama z úmluvy vychází, tudíž nejsou žádné důvody dále na výhradě trvat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Další text již tady byl řečen.
Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
To nepředkládají. Předkládá vždycky vláda jako celek, ministerstva nemají pravomoc předkládat Sněmovně. Takže jenom jsem chtěl toto upřesnění. Nejsou to ministerstva, je to vláda jako celek. Děkuji za pozornost.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Dobrý den, dobré poledne, dámy a pánové. Tady se nacházíme ve druhém čtení, tak snad stačí, když jenom připomenu, že je jasné, jaký je zhruba obsah, rámec toho, co ta dohoda obsahuje.
Já bych jenom zareagoval na dvě věci. Paní ministryně se zde ptala, o čem to vlastně je. Je to o předvolební kampani. Jak asi mnozí víte, tak pan Valenta je lídrem v Plzeňském kraji, paní ministryně také, takže možná že tyto některé výstupy bychom si mohli přenést až do září, do října. Že si musel pozvat lobbistu, aby ten jeho mozek nebyl tak vyplachován. Víte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vaše strana nám tady vyplachovala mozek 40 let a my jsme taky neměli nárok na žádného lobbistu.
Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou.
Já jsem byl jeden z těch, který měl interpelaci na paní ministryni Šlechtovou, a upozorňovali jsme na ty problémy, které se dneska skutečně staly skutkem. A to jednání ze strany paní ministryně, dneska, jak jsem ho sledoval, tak bylo poměrně faktické, dokud se tomu nedal ten zbytečný emocionální nádech. A jenom k paní ministryni. Ono jak říkala, že není poslanec - no od toho neuchrání ani poslanecký mandát. Takže my bychom tomu měli spíše předcházet a hledat řešení teď než zpětně hasit problémy. A bohužel ten čas prostě využit nebyl. Takže jsme se dostali do situace, do jaké jsme se dostali.
Ale chtěl jsem něco říci k panu kolegovi poslanci Šrámkovi, který zde předvedl učebnicový demagogický příklad toho, jak by se ve Sněmovně vystupovat a jednat nemělo. To znamená, od podstaty problémů uhýbat směrem k politizaci a k personifikaci jednotlivých lidí. A prostě nálepkování úplně zbytečného, je to nesmyslné.
Protože je tam mnoho obcí, které ho používají, jsou tam i kraje, které ho používají. Je zdarma, je funkční, dotazy ať se tahají na Ministerstvo pro místní rozvoj.